To nebude tajná volba. Dovolím si glosovat, bude to trochu volební rozcvička. Budu tedy konstatovat, že volební komise obdržela ve stanovené lhůtě od poslaneckých klubů následující návrhy ke změnám v orgánech Poslanecké sněmovny a přijala k nim na své 8. schůzi 19. března usnesení číslo 46, které vám teď přečtu. Volba se koná většinovým způsobem. Jednací řád nestanoví způsob volby, ale protože volba výborů, komisí a delegací vždy probíhala veřejným hlasováním, navrhuji i v tomto bodu hlasování veřejné pomocí hlasovacího zařízení. Doporučuji vám tedy, aby po rozpravě k navrženým kandidátům nejprve Sněmovna jedním hlasováním konstatovala rezignace poslanců a poté aby Sněmovna provedla volbu nových členů výborů Poslanecké sněmovny, tak jak je navrhly kluby, druhým hlasováním. I zde navrhuji veřejnou volbu pomocí hlasovacího zařízení en bloc. Prosím o vyhlášení dalšího hlasování. Bude to hlasování o rezignaci poslanců v orgánech Poslanecké sněmovny.
Kdo je pro přijmutí rezignace, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Tento návrh byl přijat.
Děkuji. Nyní bychom měli hlasováním nově zvolit navržené poslance do orgánů Poslanecké sněmovny.
O tomto návrhu zahajuji hlasování, o volbě poslanců dle předneseného návrhu do orgánů Poslanecké sněmovny. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Přihlášeno 183 poslankyň a poslanců, pro 164, proti žádný. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění OBSE Prosím, aby se slova ujal pan předseda volební komise.
Je to tedy místo na vedoucího stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění OBSE. Ve lhůtě do 14. února do 14 hodin doručily poslanecké kluby sekretariátu volební komise tyto návrhy. Poslanecký klub ANO nominoval paní poslankyni Ivanu Dobešovou a poslanecký klub Úsvit nominoval pana poslance Milana Šarapatku. Následně poslanecký klub Úsvit svou nominaci pana poslance Milana Šarapatky dne 20. března stáhl. Usnesení vám na lavice nebylo rozdáno, protože se tedy jedná pouze o jedno jméno. Volební komise konstatovala, že můžeme v souladu s volebním řádem přistoupit k volbě tajné.
Otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku.
Děkuji. Konstatuji, že zde se o způsobu volby nehlasuje. V Dozorčí radě SFRB je aktuálně neobsazeno jedno místo. Volební komise vyhlásila lhůtu na podání nominací do 14. února do 14 hodin. Kluby své návrhy doručily a ty byly probrány na 8. schůzi dne 18. března. Bylo přijato usnesení číslo 40, které vám nyní přečtu. Návrhy kandidátů na člena Dozorčí rady SFRB jsou následující: Marek Černoch za hnutí Úsvit, Milan Grmela za hnutí ANO 2011 a Miroslav Kalous za ODS s tím, že zvláštní zákon způsob volby nestanoví. U tohoto způsobu volby připomenu, že v prvním kole může postoupit kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů. Pokud by se tak nestalo, pokud by nikdo takový nebyl, otvírá se kolo druhé, kam postupuje maximálně dvojnásobek počtu neobsazených míst, tedy dva kandidáti, a z nich se poté vybírá. Usnesení vám bylo zasláno na všechny poslanecké kluby, bylo také rozdáno na lavice.
Dovolte, abych pohovořila k tomuto návrhu zákona z pohledu konzervativní političky. Možná jsem také trošku ve střetu zájmů, protože jsem dětskou lékařkou a pracovala jsem dokonce jako lékařka, která provozovala dohled nad jeslovou péčí. Ale to už je dávná minulost. Kromě toho jsem také maminka čtyř dětí, takže mohu porovnat způsoby péče v dobách dřívějších i v dobách méně dřívějších. Slyšeli jsme tady něco o analýze OECD a doporučení, kolik by znamenal návrat maminek na trh práce pro příjem do státního rozpočtu. Zde je nutné se zastavit také nad tím, co vlastně a jakým způsobem se dá zohlednit, spočítat a ocenit péče maminek, které pečují o své děti doma, protože péče o děti doma, zejména péče do tří let, za pediatry snad až do čtyř, je určitě pro děti úplně nejlepší. Viděli jsme i takové velmi pěkné prezentace ze zemí kolem nás, kde takto tyto skupiny péče o děti v dětské skupině fungují. Za klub TOP 09 mohu říci, že na tomto legislativním návrhu již pracujeme. Ale znovu se vracím k doporučení OECD, aby se ženy, jak jsme v posledních dnech četli a slyšeli, vracely rychle do práce. Toto určitě není úplně správný pohled pro rodinnou politiku. Je to politika zaměstnanosti. Na některá doporučení OECD reagujeme, některá odkládáme, pokud se nám nehodí, a nereagujeme. To je jiná kapitola, kterou otevřu až někdy jindy. Ale vracím se k tomu, co jsem řekla, že chci vystoupit také z pozice konzervativní političky. Zcela zde opomíjíme přínos rodiny pro péči o děti, péči maminek doma, která se dokonce dá i nějakým způsobem finančně spočítat. Nesouhlasím s tím, aby byla uplatňována sleva pro rodiče v případě umístění dětí do služeb péče.
Děkuji paní poslankyni Jitce Chalánkové. Nyní s přednostním právem pan předseda klubu KDU-ČSL Jiří Mihola. Poté paní poslankyně Nováková.
Já bych chtěl avizovat, že klub KDU-ČSL návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině podpoří. My jsme měli otázku předškolního vzdělávání jako významnou součást předvolebního programu, nebo obecně programu KDU-ČSL. Vítáme také skutečnost, že řešení dlouhodobého nedostatku míst v mateřských školách patří k prioritám současného ministra školství. Rozumíme argumentu, že řešení není v nějaké překotné výstavbě kamenných školek. Je tady ale možnost mnohem rychlejší, ke které se hlásíme a měli jsme také v programu, to je výstavba tzv. modulárních školek. Tady bychom určitě našli shodu i napříč dalšími politickými kluby. Podporujeme rovněž firemní školky a další alternativy, ale ani to všechno dohromady ještě neznamená, že problém rychle a uspokojivě dokážeme vyřešit. Bohužel si s tím nedovedeme poradit tak jako třeba sousedé v Německu, kde na toto téma mají právní nárok na školku pro dítě od tří let a nyní také právní nárok na jesle. Poskytování služby péče o dítě v dětské skupině vnímáme jako alternativu, která je odpovědí na poptávku, tedy zájem občanů. I přes určité sporné body, k nimž patří skutečnost, že nová služba není začleněna do působení školských zákonů, se domnívám, že převažují klady. Zmíněnou konkurenci mateřským školám jako problém nevidím. Pokud je mateřská škola kvalitní, vždycky bych ji jako rodič osobně upřednostnil. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu předsedovi klubu KDU-ČSL a nyní s řádnou přihláškou paní poslankyně Nina Nováková, připraví se pan poslanec Jan Zahradník.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, patřím k poslancům, kteří podpoří to, aby návrh zákona o dětských skupinách postoupil do druhého čtení. Stále tady mluvíme o tom, že dětská skupina je alternativa, že je alternativou, dokonce snad nějakou konkurenční alternativou k mateřským školkám. Jsem přesvědčena, že toto pravda není.
Otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Zahajuji hlasování o tom, aby tato volba byla provedena tajným hlasováním. Je to hlasování číslo 118, přihlášeno 183 poslankyň a poslanců, pro 155, proti žádný. Konstatuji, že Sněmovna schválila tajnou volbu.
Zde je situace podobná. Opět se rozhodneme o tajné volbě. Lhůta na podání nominací na volbu kandidáta na jmenování členem rady byla vyhlášena také ke 14. únoru do 14 hodin a volební komise tyto nominace probrala opět na své schůzi dne 18. března. Přijala usnesení číslo 41, které vám nyní přečtu, a ještě připomenu, že i do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání budeme volit jednoho kandidáta. Poslanecké kluby navrhly následující kandidáty: KDU-ČSL Petra Adamce, ANO 2011 Janu Kasalovou, ODS Václava Mencla a KSČM Daniela Nováka.
O tomto návrhu usnesení zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Děkuji. Kolegové a kolegyně, tady je situace jiná. Mohu připomenout, že jsme byli úspěšní. Senát našeho kandidáta pana Bártu v tajné volbě zvolil dne 19. března tohoto roku. Každopádně jedno místo zůstává neobsazené, a my tedy dnes budeme rozhodovat o nominacích na toto místo. Poslanecké kluby předložily zmíněné návrhy ve stanovené lhůtě. Návrhy kandidátů pro druhou volbu členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů tedy jsou: Milena Bártlová za ČSSD, Jaroslava Janderová za ODS a pan Eduard Stehlík za KDU-ČSL. S tím, že zvláštní zákon způsob volby nestanoví, volební komise navrhuje volbu tajnou jednokolovou, s tím že postoupeni budou všichni kandidáti, kteří získali nadpoloviční počet hlasů. Jenom zopakuji, postupují ti kandidáti, kteří získají nadpoloviční většinu hlasů poslanců, kteří půjdou volit.
Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Dále se budeme zabývat bodem číslo Návrh na volbu členů Rady České televize K tomuto bodu vám na lavice byla rozdána usnesení volební komise číslo 45 ze dne 19. března a usnesení volebního výboru číslo 31 ze dne 19. března.
A teď rychlé konstatování. Přesto pro jistotu zopakuji, že z volebního výboru přichází sem na plénum návrh trojnásobku kandidátů, které budeme volit. Budete tedy vybírat z osmnácti jmen a vaším úkolem bude označit nebo vybrat šest kandidátů. Nyní vás prosím, pane předsedo, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům a také ke způsobu volby.
Otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Budeme nyní dle návrhu pana předsedy hlasovat o způsobu volby. Zahajuji hlasování o tajné volbě na volbu členů Rady České televize. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Konstatuji, že jsme přijali návrh na způsob volby tajnou. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu K tomuto bodu vám bylo na lavice rozdáno usnesení volební komise číslo 44 ze dne 18. března.
Ale i tady je důležitá stručná rekapitulace. Všichni budou zvoleni na celé šestileté funkční období. Návrh volebního výboru odpovídá trojnásobku počtu členů rady, kteří mají být zvoleni. Je to tedy kandidátka devíti nominovaných a je to usnesení číslo 29 volebního výboru.
Jenom jsem chtěl upozornit, že ročně neumísťujeme v Praze zhruba 10 tisíc dětí, ve středních Čechách asi 12 tisíc a v ostatních regionech s velkými městy to bude velmi podobné. Jestliže se nám podaří s tou situací pohnout, tak uděláme něco, co pomůže. Jestliže budeme nadále pěstovat tu politickou debatu, tak si myslím, že toho moc nevyřešíme.
A nyní tedy s řádnou přihláškou paní poslankyně Alena Nohavová.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, máme před sebou návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Tento zákon má řešit nedostatek míst v mateřských školách, a tím umožnit rodičům zapojit se do pracovního procesu. Ideálním řešením by bylo rozšíření kapacit stávajících mateřských škol. Předškolní vzdělávání má v České republice nejen dlouholetou tradici, ale je především detailně propracované a nemá ve světě konkurenci. Poskytuje nejen vzdělávání, ale i další služby, jako je stravování s dodržováním velice přísných hygienických pravidel. Chyby, kterých se na dětech dopustíme v tomto věkovém období, si ponesou po celý život. Mateřské školy jsou součástí vzdělávací soustavy České republiky s kvalifikovanými pedagogy. Dětská skupina vzdělávání poskytovat nemá a omezuje se pouze na hlídání. Jde tedy proti současnému trendu, kdy na jedné straně prosazujeme nutnost posledního ročníku mateřské školy jako povinného, jako jediné cesty ke zkvalitnění předškolního vzdělávání a zejména pro děti ze znevýhodněného prostředí, a na druhé straně dětskými skupinami bychom tento cíl negovali. Na jedné straně se návrh tváří jako nouzové řešení nedostatku míst v mateřských školách, a hned v úvodních paragrafech rozšiřuje působnost oproti mateřským školám o dalších 200 tisíc míst. Tedy vytváří převahu nabídky nad poptávkou, která v dobách poklesu potřeby povede k rušení nejpropracovanější formy péče o děti, tedy rušení mateřských škol. Je otázka, zda by dětské skupiny nemohly být omezeny pouze na věk dětí do tří let. Do dětské skupiny mají být podle návrhu umísťovány i děti v posledním ročníku před nástupem do školy, tedy ty v takovém případě budou nedostatečně připravené na vstup do školy. Zde tedy půjdou proti sobě dva zákony - zákon o dětských skupinách a školský zákon, což povede k vytváření dvou kast, takže děti, které absolvovaly mateřskou školu, budou mít výhodu na startovací čáře ve škole a děti, které projdou pouze hlídací službou, budou znevýhodněny. Já bych se nad tímto číslem pozastavila. Jsou to, prosím vás, žádosti. Není to skutečný počet neumístěných dětí, což je tedy rozdíl. Zároveň tento nedostatek míst není plošně rozprostřený, ale týká se některých lokalit, zejména příměstských satelitů. A skutečný odhad byl, nebo je, kolem 200 dětí neumístěných v Českých Budějovicích. Další okresní města a trojkové obce problém nemají, až na některé výjimky. V některých okresních městech už byly umístěny pro tento školní rok i děti mladší tří let. A jsou regiony v Jihočeském kraji, které jsou takzvaně v propadu, to znamená, že nemají naplněnou kapacitu. Proč tedy, když to funguje, proč tedy zřizovat nový zákon? Podle mého soudu je tedy nadbytečný. Za péčí o děti je maskován hlavní cíl, a to vpuštění byznysu do další, dosud výhradně neziskové oblasti. Z uvedeného tedy vyplývá, že tuto činnost lze provozovat i pro zisk. Z výchovy dětí tedy uděláme výdělečnou činnost, neboť co se může, se dříve či později stane normou. Děti zaměstnaných rodičů pobývají v mateřských školách osm a více hodin. Předpokládám, že i takovou dobu budou pobývat v dětské skupině. Nezaručení stravy ze strany poskytovatele je přímo tristní. Na přípravu stravy jsou v mateřských školách kladeny nejen vysoké hygienické požadavky, ale sleduje se i výživová hodnota jídla, sleduje se způsob úpravy jídel, tak aby byly zachovány co nejvyšší hodnoty. Jak si představují tvůrci zákona způsob stravování, a to pro děti v období vývoje a růstu od jednoho roku, kdy děti potřebují pestrou a hodnotnou stravu, to mi opravdu není jasné. Neumím si představit, že je ročnímu dítěti v mikrovlnce ohříván oběd, a to ještě vařený předcházející den, protože nepředpokládám, že bude maminka ráno vařit. Zde se vracíme minimálně o 60 let zpět, kdy se zakládaly žňové útulky a děti si nosily v kastrůlcích oběd. Ano, doba sice pokročila - máme krabičky a mikrovlnky. Dětské skupiny mají údajně umožnit rodičům, převážně matkám, zapojit se do pracovního procesu. Já si kladu otázku, kolik jich práci sežene a proč má stát těmto rodičům snížit daně. Ti si z daní nemohou odečíst nic a určité školné se platí také. Otázka je, zda takto vzniklá nerovnost soutěžících subjektů není zároveň porušením zákonných norem. Řešit vzniklou situaci pomocí dětských skupin považuji pouze za náhradní a nejméně vhodné řešení, a to na dobu dvou, maximálně tří let. Skutečné řešení je rozšíření kapacit mateřských škol, které zajišťují vzdělávání, a opětovné zřízení jeslových tříd. A na to nám postačí pouze vyhláška, která by upravovala počet těchto dětí ve třídách.
Než budeme pokračovat, ještě s faktickou poznámkou paní poslankyně Radka Maxová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji, pane předsedající. Mám tři faktické poznámky. Kontrola vzdělávání. Druhá poznámka. Proč bychom měli tento návrh vztahovat pouze na oblasti, města, obce nebo kraje, které mají problém s nedostatkem míst? Naopak, otevřeme to široké veřejnosti, celé republice, je to alternativa a svoboda volby.
Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Připraví se pan poslanec František Vácha. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.
Souhlasím s tím, co řekla, až na jednu věc, a to je nečinnost pravicových vlád v oblasti dětských skupin. Pravicové vlády konaly a doufám, že bude konat i Poslanecká sněmovna ve prospěch tohoto zákona.
Nyní tedy řádně přihlášený pan poslanec František Vácha. Připraví se pan poslanec Zdeněk Soukup. Pane poslanče, prosím, máte slovo.
Děkuji. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, chtěl bych z tohoto místa podpořit navrhovaný zákon o poskytování služby péče o dítě v dětských skupinách, a to především z pozice zaměstnavatele, který má praktické zkušenosti s organizací a využitím institutu dětské skupiny, zaměstnavatele muže. Mohu vás ubezpečit, že většina negativních postojů, které k těmto zařízením slyšíme, je dána prostou neznalostí problému. Dětské skupiny nemají konkurovat jeslím nebo mateřským školkám, stávají se v rukách zaměstnavatele účinným a flexibilním nástrojem zaměstnanosti. O to víc mě překvapuje postoj komunistické strany. Je to nástroj především v odvětvích, kde potřebují mladé maminky z různých důvodů nastoupit do zaměstnání co nejdříve. V listopadu 2013 otevřelo Biologické centrum Akademie věd ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích dětskou skupinu Motýl. Jedná se o zařízení určené dětem zaměstnanců obou institucí, do kterého je možno umístit celkem 12 dětí ve věku od půl roku do začátku školní docházky. Pro tyto účely jsme zrekonstruovali prostory v kampusu, takže dětská skupina je dobře přístupná všem rodičům během pracovní doby. Hlavní důvody, které nás vedly k založení dětské skupiny, byly udržení kontaktu kvalifikovaných zaměstnanců s vývojem v dané profesi, rychlejší návrat výzkumných pracovnic maminek do pracovního procesu po narození dítěte a samozřejmě i nedostatek jeslí a mateřských školek v Českých Budějovicích. To znamená, že maminka dá celou výplatu jenom za hlídání svého šestiměsíčního dítěte. A to je skutečný případ, se kterým jsem se já jako děkan ve své instituci setkal.
Já jenom krátce. Dětská skupina, tak jak je navržena, je pro mě problémem, protože pracuji ve školství, nebo pracoval jsem, a znám tu problematiku. A pracoval jsem i na radnici. Ten problém umístění dětí je problém především satelitů velkých měst a velkých měst samotných. U nás tento problém díky tomu, že jsme si dokázali spočítat demografickou křivku, nemáme. Nicméně když se podíváte na podmínky, tak kopíruje přesně mateřskou školu nebo třídu mateřské školy, ale daleko více změkčuje podmínky pro vzdělávací program a zároveň hygienické. Teď chystáme další rozpočtové opatření v obci. Klidně dětské skupiny, ale bavme se o omezení do čtyř let věku. Klidně uvolnit mateřské školy třeba tím, že povolíme přípravné třídy a budeme se pohybovat v systému. Ale nedělejme nesystémová opatření. V této republice nesystémová opatření nebo vlomení do systému stávajícího znamenalo v budoucnosti vždy jeho zneužití. Kdyby tady všechno fungovalo tak, jak má, a my bychom měli být garantem, bylo by to v pořádku.